A z náhrady jsou vyloučeny náklady na protiepidemické prostředky. Zcela nepochopitelně nemají právnické ani fyzické osoby nárok na kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků, ačkoliv právě jejich používání může být na základě návrhu zákona přikázáno. To je prostě úplně jasné. Takže podívejte se, jak je ten váš zákon, prostě jak je špatně napsaný. Tento postup výrazně překračuje dosavadní požadavky právních předpisů, a ztěžuje tak poškozeným náhrady škody se účinně domoci. Škoda se navíc snižuje kromě jiného též o návratnou finanční výpomoc. No hlavně je problém v tom, a na to tady znovu chci upozornit, že může způsobit skutečně fatální škody našim občanům. Takže vláda tady cíleně... já vůbec nechápu, co to do té vlády vjelo, že takhle chtějí prostě poškozovat, nejasnými pravidly a těmito omezeními, slušné lidi. Stáhněte, prosím vás, ten zákon, teď ho prosím stáhněte. Stáhněte tuhletu mimořádnou schůzi, hlasujte prostě, můžeme to udělat jednoduše, teď se bude hlasovat o tom, nebo bude se hlasovat za nějaký čas o tom, až tady vystoupí další diskutující, zdali souhlasíte, aby to bylo v legislativní nouzi. Můžete hlasovat ne, i vládní poslanci, stačí jeden tisk tlačítka. Jeden tisk. Jeden stisk vám stačí, aby to nebylo v legislativní nouzi. A zároveň když se bude schvalovat program této schůze, tak případně stačí, a je to na vás, zmáčknout ne, neschvalujeme program této schůze, a zcela elegantně tuto schůzi ukončíme, zcela elegantně ukončíme tuto schůzi a vy prostě přijdete s vaším návrhem.
Otevírám nyní rozpravu a do této rozpravy mám zatím přihlášené s přednostním právem pana předsedu Tomia Okamuru a pana předsedu Radima Fialu.
Vážené dámy a pánové, vláda Petra Fialy tady dnes předkládá novelu pandemického zákona. Obsah tohoto vládního návrhu je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů. Proto poslanci hnutí SPD tuto novelu nepodpoří. Svoboda je nejen ústavní právo, ale dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, s kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, zákony či vyhlášky. Svoboda pohybu, svoboda osobní, svoboda názorů, svoboda pracovat, ale třeba i podnikat jsou práva, která by stát měl omezovat a regulovat jen v nejzávažnějších případech v souladu s ústavou. Ovšem zde máme problém, že vláda se snaží omezit tyto ústavou garantované svobody a práva pouhým zákonem, protože v Listině práv a svobod je jasně napsáno, že občané mají právo podnikat, právo na soukromý a společenský život a také například právo na vzdělání. Právě proto je to v ústavě, v Listině práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy, aby tady nemohla být nějaká totalitní zvůle. Aby tady nemohla být totalitní zvůle nějaké menší skupiny lidí nebo politiků, aby nemohli prostě ovládat životy občanů podle toho, jak se jim zachce. Je to tak. To je normální, to je prostě skutečně bezprecedentní útok na práva a svobody občanů a jsou to skutečně totalitní manýry. A já vím, že některým vládním politikům, možná všem, se to zalíbilo, prostě omezovat životy občanů, přikazovat, co smí a co nesmí. To znamená skutečně zcela ovládnout životy občanů, na které ale občané mají podle ústavy právo.
Náležitosti platebního příkazu a povinnost banky uchovávat tříletou historii plateb. Publikování peněžních příjmů na internetu je dostačující pro účely veřejné kontroly a není nutné zavádět povinnost předávat informace orgánu státní správy. Povinnost se zavádí pro právní formy organizací, jimiž jsou obecně prospěšné společnosti a spolky. Některé obecně prospěšné společnosti a spolky mají obraty opravdu v milionech, možná v desítkách milionů eur a je potřeba , odkud tyto peníze získávají, v čí prospěch tady pracují. Nicméně obecně prospěšné společnosti stále existují a řídí se novým občanským zákoníkem, když mohou i nadále fungovat podle citovaného zrušeného zákona, a proto se navrhuje, aby se na ně povinnost transparentních účtů také vztahovala. Vzhledem ke skutečnosti, že obecně prospěšné společnosti nemají v novém občanském zákoníku zvláštní úpravu s výjimkou přechodných ustanovení, byla zvolena legislativní úprava, že nové znění se vkládá do obecných ustanovení upravujících spolky. Zákon nestanoví povinnost zřídit si účet pro další typy neziskových organizací, například pro církevní a školské právnické osoby, nadace či nadační fondy, přičemž není vyloučeno, aby si daný účet dobrovolně otevřely. Nová povinnost zveřejňovat přijaté platby se nevztahuje na členské příspěvky a obdobné pravidelné platby, které hradí zahraniční členové za účast ve spolku. Na tyto spolky neziskovky se samozřejmě tento návrh zákona nevztahuje. Navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na státní či veřejné rozpočty, rovněž nebude mít dopad na podnikatelské prostředí. Transparentní účty jsou již v nabídce tuzemských bank. Prostě nebude mít dopad vůbec na nikoho, kromě těch neziskových organizací, u kterých proběhne veřejná kontrola. Jejich zavedením bude posílena kontrola zahraničního zdroje, odkud byly peněžní prostředky připsány na účet povinného subjektu. Navrhuje se zavedení transparentních účtů pro neziskové organizace, které nejsou primárně založeny na zájmovém členském principu, aby veřejnost mohla kontrolovat původ peněžních prostředků, které jsou zasílány na jejich činnost ze zahraničí. Veškeré příjmy ze zahraničí mohou organizace přijímat pouze bezhotovostním převodem.
Pane předsedo, děkuji, poznamenala jsem si je, nicméně pro upřesnění bych potřebovala znát čísla sněmovních tisků.
A tím, že jsem skončil tyto dva zákony, blíží se půlnoc, tak já bych vás požádal o procedurální hlasování, že bychom odložili projednávání... Prosím, abyste nechala hlasovat bezprostředně.
Ano, děkuji za návrh, pane předsedo.
Krásný podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem zde zaregistroval návrh pana předsedy Fialy, Radima Fialy, předsedy poslaneckého klubu SPD. Třináct hodin času, děkuji panu vicepremiérovi, přece jen v tomto pozdním čase se dopočítat není úplně jednoduché, tak že si tento návrh zákona zaslouží doprojednání, a to jak dnes, tak i den následující.
Nicméně ještě předtím přečtu omluvy. Přečetla jsem omluvy a nyní můžeme zahájit hlasování.
Nejdříve bych si dovolila přečíst omluvy. Dovoluji si omluvit paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, paní Markétu Pekarovou Adamovou, a to na dnešní den z důvodu zahraniční cesty. V tuto chvíli bych konstatovala, že jsme se tedy vypořádali a potvrdili, že pokračuje stav legislativní nouze. S přednostním právem k pořadu schůze se mi již hlásil předseda SPD Tomio Okamura. Mám tady dotaz od pana ministra financí, ten samý dotaz jsem měla dnes na legislativu: protože jednáme ve stavu legislativní nouze, tak se může program jakkoliv doplňovat. Takže pane předsedo, máte slovo. Bylo to vysvětlení i pro ostatní poslance. Určitě jsme si jako předsedající schůze všichni ten postup ověřovali.
Takže my si ho tady otevřeme teď znovu. Takže vy jste nám nejprve zamítli ve čtvrtek ráno naše návrhy zákonů. My jsme navrhovali zařadit do opozičního okénka tři návrhy. Takže s touto komedií bychom měli přestat. Já bych samozřejmě jenom připomněl, jaké tři návrhy my jsme navrhovali. A potom jsme chtěli zařadit návrh, náš návrh zákona, s názvem Můj dům, můj hrad, to znamená, na zvýšení možnosti sebeobrany pro slušné občany, kteří jsou doma přepadeni. Tak to jenom aby bylo jasné, jak se chováte. Takže to je název mého bodu. Já bych to rád prodiskutoval, tento bod. Takže já navrhuji bod Vláda navrhuje pandemický zákon, který je protiústavní, a zavádí covidovou diktaturu. Proto očekávám, že nám to zamítnete. Pandemický zákon hnutí SPD kritizuje od samého počátku a považujeme i tuto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil. Takže chcete omezovat občany na jejich ústavně garantovaných právech a svobodách. A jak jsme už avizovali, tak poslanecký klub SPD udělá opět maximum, abychom tady tu novelu neschválili. Pandemický zákon, ten váš vládní pandemický zákon, omezuje základní svobody, například svobodu podnikání. Mimochodem v ústavě je asi napsáno, konkrétně v Listině práv a svobod...
Pane předsedo, já se omlouvám, já vás přeruším a poprosím všechny poslance o klid v jednacím sále.
Jde o stejnou situaci, tentokrát diskriminující provozovatele koupališť a saun. Takže se znovu taky ptám, kde je nějaký vědecký argument, že koupaliště...? To je přeci ta formulace "a další protiepidemická opatření". Vyčítaly to, že vlastně vláda pod větu "a další protiepidemická opatření" schovala v podstatě úplně všechno možné. Možnost přikázat testování zaměstnanců a jiných pracovníků na přítomnost onemocnění covid-19 je zcela bezprecedentním zásahem do práva na práci, ochranu lidské integrity, ochranu soukromí a osobních údajů a podobně. Zákonodárce ve stavu legislativní nouze dále ani nemohl dohlédnout důsledků, jaké toto ustanovení může mít na pracovněprávní vztahy vliv. Uvedené ustanovení navíc naráží na dva zcela zásadní věcné problémy: neznáme jediný vědecký důkaz o tom, že by jakékoliv testování bezpříznakových osob mohlo mít jakýkoliv vliv na vznik a šíření či likvidaci epidemie covid; Abyste ho stáhli a netlačili to tady v legislativní nouzi, protože to je úplně šílený, šílený, vůbec nepřijatelný, i v této situaci nepřijatelný zásah na omezování ústavních práv a svobod občanů. To je ta definice toho, kdy může vláda navrhnout něco v legislativní nouzi. Jenom totalitně smýšlející lidi. Když říkáte, že co bude na podzim. To je legitimní politický přístup, protože je tady politická soutěž. Ale my chceme, aby byla ta politická soutěž férová. Tuto povinnost však v sobě zahrnuje již i současné znění zákona o ochraně veřejného zdraví, a to minimálně na úrovni ustálené judikatury soudu. Nejde tedy o novinku, ale o výslovné zakotvení toho, co již v právním řádu zavedeno je. No jo, jenže tady to má určitý... tady je problém. Tak samozřejmě je problém, že když ten zákon je špatně napsaný a omezujete něco, co se omezovat nemá, tak to samozřejmě logicky nemůžete ani vysvětlit. Takže to je ten problém.
Mohu tedy konstatovat, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Michala Zunu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 20. ledna svým rozhodnutím paní předsedkyně, rozhodnutím číslo 12, na základě návrhu vlády prodloužila stav legislativní nouze do 18. února tohoto roku.
Děkuju. Tak to je úplně neuvěřitelný tohleto. Tady není právní definice epidemie. A znova říkám, že SPD bude samozřejmě proti. Ale prostě odpovědně - odpovědně - by k tomu měla vládní pětikoalice přistoupit. Ale to není normální. Ale to tady přeci teď není. To tady teď není. Takže vy vlastně v podstatě doslova zneužíváte ten paragraf jednacího řádu o legislativní nouzi. Vždyť to tady není přeci. Prostě není. Sami říkáte, že chcete být připraveni na podzimní vlnu. Komu jste to slíbili, aby měli jistotu, že když tak jim něco přiklepnete? To je opravdu pozoruhodné a to by si taky zasluhovalo na toto mít odpovědi, které ale od vás samozřejmě tady nikdy nedostaneme. Pojďme dál. To přece je bezprecedentní diktatura, kterou vy tady nastavujete. Diktatura dokonce politické menšiny, což je vaše vládní koalice, když vyjdeme z počtu hlasů odevzdaných ve volbách. A to je přece úplně nepřijatelné. Jsou nespokojení s tím, co vlastně tady řešíte, když máte řešit zdražování. To je ještě jiná věc. Že když se dostanete pod tlak... A já jsem vás chtěl opravdu požádat, abyste to prostě stáhli už dneska. No to je neuvěřitelný. To je šílený! To je šílený. Proto já jsem vás chtěl požádat, abyste to stáhli! Stáhněte, prosím vás, ten pandemický zákon.
To znamená, tady už nějaká situace, kdy jsme měli legislativní nouzi, a bylo to smeteno ze stolu. Když si vezmu ohledně té legislativní nouze, opět budu citovat: Ústavní pořádek explicitně připouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě čl. 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. A já teď marně přemýšlím, kde máme například ten válečný stav. I když zase na druhou stranu možná, že někteří váleční jestřábi, kteří jsou zde přítomní, tak možná vědí více než my, možná už se připravují na věci budoucí. Nevím, netuším. Ta legislativní nouze byla vytvořena na základě pandemického stavu. Obecně vidíme, že všude už se rozvolňuje, a například i Dánsko, které patřilo k těm státům s největšími restrikcemi, tak dneska oznámilo, že od těchto restrikcí naprosto a úplně upouští. Takže opravdu já ten důvod, proč to nadále udržovat, nevidím. Pokud tedy opravdu potřebujeme nějaký takový zákon, nerozumím tomu v okamžiku, kdy spousta renomovaných právníků - já jsem učitel, nejsem právník, ale předpokládám, že ti lidé jsou uznávanými právníky, takže asi vědí, co říkají, a oni ten zákon, který chceme probírat v rámci té legislativní nouze, cupují na maličké kousíčky. A jen tak mimochodem, slyšel jsem, že nová vládní pětikoalice chce lidi sjednocovat, že chce být pro všechny občany.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Zároveň platí, že čím je větší aktuální převaha vládní většiny, tím méně se projevují typické nástroje parlamentarismu. Současně to také souvisí s úrovní politické kultury, která je výsledkem dlouhodobých tradic, ne pouze výsledkem jednoho volebního období. Mějme toto na paměti právě dnes, kdy chce vládní většina bezprecedentním způsobem porušit ústavní pravidla legislativního procesu. To v případě aplikace stavu legislativní nouze na novelu pandemického zákona naplněno není. Ústavní soud svými rozhodnutími stanovil závazné mantinely pro politická rozhodnutí, a to i pro futuro, když restriktivně vymezil situace, za kterých by měl být napříště institut legislativní nouze použit. Tato restriktivní rozhodnutí jsou hranice, kterými Ústavní soud vyjádřil nadřazenost ústavy nad všemi ostatními okolnostmi ovlivňujícími takové rozhodování. Ústavní soud jasně řekl, že projednávání návrhu zákona v režimu legislativní nouze s omezením parlamentní diskuze je vyhrazeno pouze pro mimořádné okolnosti - ty nyní nenastaly, v souvislosti s dnes projednávanou novelou neexistují - a upozorňuje, že tato okolnost může znamenat, a v minulosti už také znamenala, jasný důvod pro následné zrušení celého takto procesně projednávaného zákona Ústavním soudem. Je nutné přihlížet také k intenzitě důvodů k vyhlášení stavu legislativní nouze ve srovnání s omezením dotčených ústavních principů. Tyto důvody však nesmějí být svévolné a musí být postaveny na konkrétně vyčíslené výši škod, pokud by navrhovaný zákon nebyl co nejdříve přijat. Navrhovaný zákon, jehož projednávání ve zkráceném legislativním procesu vláda navrhuje, musí být vhodným prostředkem k odvrácení hrozících škod či ohrožení veřejného zájmu, což v případě novely pandemického zákona ani v případě pandemického zákona samotného naprosto neplatí. Překážkou zneužití institutu legislativní nouze je pouze zákonné vymezení důvodů, na jejich základě lze tento stav vyhlásit. Tyto důvody musí být podle Ústavního soudu v souladu s ústavou a musí být přezkoumatelné. K vyhlášení stavu legislativní nouze tedy nestačí konsenzus parlamentu, byť dosažený napříč politickým spektrem zákonodárného sboru. V tomto případě jde o ochranu práv parlamentní opozice, to je menšiny. Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury při přijímání nových zákonů, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Dámy a pánové, zneužití stavu legislativní nouze, které dnes sledujeme v přímém přenosu, je suspendací a degradací dolní parlamentní komory, všech jejích poslanců, nejen nás v opozici.
Paní poslankyně, každopádně chválím vás za to, že jste se držela skutečně tématu rozpravy. Nyní vystoupí pan poslanec Radovan Vích a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Pane poslanče, vašich druhých pět minut.
Já dokončím své předcházející vystoupení, takže budu pokračovat volně. Ale to je takové podle mého názoru šalamounské řešení, vždyť na podzim je zcela běžné, že jsou rozjetá chřipková onemocnění, a to by bylo, aby se tam nenašla nějaká další mutace covidu, třeba zéta, o kterou se opře podpůrná argumentace pro prodloužení tohoto pandemického zákona. To je podle mého názoru logické. Spíš to vypadá, že pětikoalici zachutnala moc a chce si ji užít bez z jejich pohledu zbytečného omezování jinými orgány státu, jako třeba Poslaneckou sněmovnou. Zde mají teoretickou většinu, ale jen v případě vzorné docházky. Na rozdíl od poslanců SPD, kteří mají docházku do Sněmovny vzornou, až na případy zdravotních potíží nebo opravdu neodkladných záležitostí.
Tady bych jenom připomněl, že hnutí SPD bylo jediným poslaneckým klubem, který před rokem hlasoval proti pandemickému zákonu, který tady prosadila tehdy vláda hnutí ANO Andreje Babiše. Oni mají takový program a vyhodnotili to voliči ve volbách. Že by tou esemeskou? Co když se ukáže, že to někdo zneužil? A to ještě bude určitě mimořádná schůze, možná, jak to tak tipuji, uvidíme, na korespondenční hlasování. Tak pojďme dál. Takový zásah do práv je zřejmě nepřiměřený, a proto i naprosto nepřípustný. No hrozí, ta vaše novela je přesně tohle. Ale to nejde prostě! To takhle prostě nejde přeci dělat! Novela zavádí nový institut - cituji - příkazu fyzické osobě. Právníci tady uvádí: Podobná subdelegace je v ústavním státu zcela nepřípustná. Nařízení izolace nebo karanténního opatření je krokem velice zásadním a představuje zcela mimořádný zásah do základních lidských práv a svobod.
Kolegyně a kolegové, na základě dohody předsedů poslaneckých klubů bude následující postup.
Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast pořadí umořování dluhu a eventuální úročení příslušenství. Pokud jde o práva zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech, dotýká se návrh zákona zejména ochrany vlastnictví. Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Na podnikatelské prostředí České republiky bude mít navrhovaná právní úprava vliv v tom směru, že posiluje postavení dlužníků v závazkovém vztahu. Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady - očekává se méně osobních bankrotů - a nemá vliv na životní prostředí. Je to prostě opačně, než je tomu dnes.
Rozumím tomu, že navrhujete tedy zařazení bodu ve znění návrh zákona a tak dále, jak jste ho četl.
Jsem přesvědčen, že by lidé měli vědět, občané by měli vědět, odkud jsou neziskové organizace s politickým programem financovány a jaký vliv, čí vliv tady vlastně v České republice představují Platná právní úprava nestanoví povinnost neziskových organizací, aby transparentním způsobem prokázaly, z jakých zahraničních zdrojů získávají finanční prostředky na svoji činnost. Neziskové organizace jsou příjemcem finančních prostředků nejen od tuzemských subjektů, ale také ze zahraničních zdrojů, aniž je zřejmé, kdo je poskytl. Jejich činnost se přitom často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika, a proto je legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců. K veřejné kontrole nejlépe slouží transparentní účty, které už využívá řada subjektů za účelem kontroly vlastní činnosti, a zejména nakládání s finančními prostředky. Obsahem návrhu je, že nezisková organizace může získat peněžní prostředky ze zahraničí pouze formou bezhotovostního převodu na svůj účet. Příjem peněžních prostředků ze zahraničí v hotovosti není povolen. Navíc, pokud organizace získá peněžní prostředky z účtu, který je v zahraničí, ať už od zahraničního subjektu, nebo tuzemského subjektu, který má účet v zahraničí, ve výši přesahující částku 5 000 eur, musí tyto prostředky zaevidovat na svém transparentním účtu, který si zřídí v tuzemské bance. Na účtu musí být uvedeny identifikační údaje subjektu, který poskytl peněžní prostředky. Je stanovena minimální hranice 5 000 eur, která je dostatečná, aby nedocházelo ke zbytečné administrativní zátěži povinných subjektů. Nám jde spíš o neziskové organizace s politickým programem, které získávají finanční prostředky ve výši milionů eur v České republice. Zákon nebrání právnickým osobám získávat prostředky na účel, pro který byly založeny, ale zavádí jejich veřejnou kontrolu. Nejedná se o kontrolu státních orgánů nad nakládáním s jejich prostředky, ale o kontrolu veřejnosti. Proto nová úprava neobsahuje žádné sankce. Nicméně pokud nebude nezisková organizace dodržovat povinnost prokazovat své zahraniční příjmy, bude podstatným způsobem narušena její důvěryhodnost. Je nutné rovněž konstatovat, že nová úprava posílí bezpečnostní situaci v České republice a eliminuje případná rizika, neboť dosud u některých subjektů, které působily ve veřejném sektoru, nemuselo být zřejmé, z jakých zdrojů jsou financovány. Představte si třeba, že by nějaká nezisková organizace s politickým programem získávala finanční prostředky z Ruska. A já si myslím, že by to byl problém, ale my to dneska vůbec nevíme.